Když se podíváte na tento obrázek, to je obrázek konkrétního kraje, kde vidíte, že v jednom kraji je 48 stavebních úřadů, na těchto stavebních úřadech pracuje 157 lidí a těchto 157 lidí si neumí pomoct.
Paní ministryně sice Senát pochválila, ale ona sama dobře ví, že tam těch kritických hlasů zaznělo více. Nejprve tedy pár technických záležitostí. Zákon projednala také Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova. Všechny tyto senátní orgány doporučily plénu Senátu, a to poměrně jednoznačně, zamítnutí tohoto návrhu. Nejprve zmíním technicky pár hlavních bodů a pak je s vaším dovolením rozvedu. Přijetí takto komplexní novely stavebního zákona by mělo vyžadovat shodu všech orgánů státní správy i samosprávy, které ji budou posléze aplikovat v praxi. Této shody absolutně nebylo dosaženo, a to ohrožuje kvalitu budoucích stavebních řízení. Na přijetí takto závažné novely by měla také panovat shoda politická, aby nedocházelo opět k rychlým změnám zákona a destabilizaci kvalifikovaných úředníků. Já se pak k tomu ještě dostanu. Novela byla přijata v konečné verzi ve zcela rozdílné podobě od původního vládního návrhu a k zásadním změnám došlo na základě komplexních pozměňovacích návrhů. Novela jde zcela proti duchu stávajícího sloučeného modelu veřejné správy. Přijetím této novely by došlo k fatálnímu oddálení veřejné správy, zejména od lidí na venkově, k zrušení obecních stavebních úřadů, a tedy k dalšímu oddálení státní správy, především v málo zalidněných oblastech se složitou dopravní obslužností. Nejprve k legislativnímu procesu.
To zkrátka nejde, není možné uspokojit všechny u takhle velké reformy. Takže i já bych mohl říci, že vlastně nejsem spokojen a že to mohlo být mnohem lepší. To je onen Portál stavebníka, o kterém mluvíme, všechno přes internet, elektronicky, na dálku. V tom se určitě s kolegy z opozice shodneme. Co chci říci. Takže tolik souhrn. Apelace, také už to paní ministryně zmiňovala mnohokrát. Rozmyslete se každý sám.
Takže pane poslanče, vaše dvě minuty, prosím.
Alternativně pan poslanec navrhl tento bod zařadit zítra za bod 35, který prošel grémiem. Hlasování číslo 124, 190 přihlášeno, 69 pro, proti nikdo. Návrh nebyl přijat. Teď je tu návrh pana ministra Zaorálka týkající se autorského zákona, aby byl zařazen zítra jako první bod v bloku prvních čtení, pokud na ně přijde řada, prostě jako první bod v bloku prvních čtení. Takže teď dodatečně. Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti?
Děkuji za slovo. Zpochybňuji hlasování.
Budeme tedy nejprve hlasovat o námitce pana poslance Navrkala. Budeme tedy opakovat hlasování 126, které se týkalo toho, abychom v rámci bloku prvních čtení na první místo zařadili první čtení novely školského zákona. Zahájil jsem hlasování. A teď tedy zopakuji nejprve návrh pana předsedy Okamury, abychom bod 335, novela zákona o hmotné nouzi, třetí čtení, zařadili ve středu jako první bod. To neprošlo? Teď budeme hlasovat o další alternativě, kterou navrhl pan předseda Okamura, a to v pátek první bod, novela zákona o hmotné nouzi. A třetí alternativa - zařadit tento bod v pátek jako druhý bod v rámci třetích čtení. Kdo je proti? Paní poslankyně Černochová - tam bylo vzneseno veto. U paní poslankyně Hyťhové veto vzneseno nebylo. Nejprve zařazení nového bodu. Zazněl alternativní návrh, abychom tyto body zařadili jako první tři v rámci bloku třetích čtení. Návrh také nebyl přijat.
Děkuji za slovo. Tak velmi prosím, seberte odvahu a pojďte o této vratce ze Senátu skutečně hlasovat. Je to ono uzákonění významného dne, Dne vyhlazených osad. Týká se to Ležáků, Ploštiny a dalších. Je to senátní návrh zákona, bude tady zástupce Senátu.
Budeme hlasovat, ať rozhodne Sněmovna. Paní poslankyně, moc se omlouvám, ale mám tu přednostní práva teď čerstvě...
Je to součástí modernizace unijního autorského práva.
A chtěl bych vás opravdu poprosit, ten návrh přinese úsporu cca půl miliardy korun ve státním rozpočtu. Takže je to skutečně teď kruciální problém, že jestli to nezařadíme teď na středu nebo na pátek, tak ta dvouletá práce na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými padá tímto pod stůl. A já jsem vás chtěl znovu poprosit, jestli se na tom můžeme dohodnout. Já to navrhuji jako první nebo druhý bod. Není potřeba tolik zadlužovat Českou republiku, ty peníze tady jsou ve státním rozpočtu, jenom je musíme tímto způsobem přesunout.
Děkuji, to byla přednostní práva.
Děkuji vám za pozornost i za případnou podporu.
Pan předseda Jurečka nevyužil svého přednostního, ale přišel na řadu.
Teď to navrhuji znovu a chtěl bych to dát jako pevný bod zítra na 17. hodinu. Může to být velmi stručné, protože uvedu třeba konkrétní další příklad, já jsem tady minule některé příklady uváděl.
Děkuji za slovo, pane předsedající, dobré odpoledne, dámy a pánové.
Děkuji za velmi stručný návrh.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Navrhuji nově ho pevně zařadit na pátek jako čtvrtý bod po dětských skupinách, tak jestli mohu takto opravit to předchozí. A nyní mám k představení dva návrhy dvou nových bodů. Alternativně navrhuji zařazení ve středu odpoledne jako třetí bod. Budu velmi ráda, když se Sněmovna odpovědi na tyto dvě důležité souvislosti současného, stále ještě běžícího boje s covidem dozví.
A s přednostním právem pan předseda Faltýnek.
Já bych chtěl vznést několik vet.
V současné době bych vám, paní ministryně, ráda předala petici Sdružení místních samospráv za zachování stavebních úřadů v působnosti obcí. Jestli dovolíte, paní ministryně? Hovořím na vás. Takže prosím, jestli mohu. Toliko stanovisko klubu Starostů a nezávislých. Za nás říkáme, že zákon, na kterém není společenský konsenzus, nemůžeme podpořit.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Aleš Juchelka. Děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo.
Vážený pane poslanče, omlouvám se, pokud se vás to nějakým způsobem dotklo. Ovšem až si lidé budou stěžovat na to, že stavební řízení netrvá rok, ale dva roky a tři roky, tak možná pochopíte důvody těchto příměrů.
Ještě pan poslanec Juchelka bude také reagovat faktickou poznámkou.
Vaším prostřednictvím, na to si bohužel nikdy nemohu zvyknout, pokud umírající nemluvňata budeme přirovnávat k nějakému stavebnímu zákonu. Velmi se omlouvám, ale je to nevhodný příměr. Děkuji.
Vystupuje se stanoviskem za klub KDU-ČSL, tedy s přednostním právem.
Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, nepřítomná vládo , kolegyně, kolegové, rád bych zde přednesl stanovisko poslaneckého klubu KDU-ČSL. Na začátku asi nikoho nepřekvapím jasným konstatováním, že ani poslanecký klub KDU-ČSL není připraven podpořit tuto podobu nového stavebního zákona, kterou skutečně považujeme za paskvil, který fakticky ohrozí stavební řízení v České republice. My jsme toto stanovisko tady říkali dlouhodobě. Ale myslím, že i paní ministryně sama dobře ví, že to zdaleka není jenom ten jediný problém, na který se to ona snaží svádět a vysvětlovat, že bude lépe. Ano, ministerstvo, vláda, paní ministryně má samozřejmě pravdu.
Děkuji.
Ono to nějak funguje, ale komu si potom lidi chodí stěžovat, že musí 30, 50 kilometrů, že všechno nevyřídí? Zrušily se katastrální úřady nebo rušily se katastrální úřady. Mně to opravdu připadá, že toto je takové plíživé bourání smíšeného modelu, který máme, a to je špatně, to je problém.
Pan poslanec Marek Výborný, faktická poznámka.
Vaším prostřednictvím, k panu kolegovi Votavovi, děkuji mnohokrát. Popsal jste to přesně, já se pod to můžu podepsat. Ale jenom bych možná opravil to slovo "plíživé". To není plíživé. To je naprosto veřejné, otevřené. Je to skutečně destrukce, je to destrukce smíšeného modelu veřejné správy, něčeho, co tady funguje od 19. století.
Děkuji. Pan poslanec Karel Schwarzenberg se omlouvá dnes od 19 hodin do půlnoci z pracovních důvodů. Faktická poznámka pana předsedy Víta Rakušana. Prosím, máte slovo.
Je to nesmysl, co tady teď předvádíme. Je to záležitost, kterou odnesou stavebníci, kteří budou mít daleko k vyřizování svých veškerých stavebních agend, ale prosím, neříkejte jednu větu. Podívejte se na tu světelnou tabuli - vládní návrh zákona. To je vládní návrh zákona a prostě vládní koalice tu odpovědnost nese. Zodpovědnost této vlády, které je součástí i sociální demokracie, a vy všichni ponesete odpovědnost na tom, jak stavební řízení v České republice bude vypadat. Opozici do toho netahejte. My jsme měli náš vlastní komplexní pozměňovací návrh, my se ztotožňujeme s názorem Senátu, který jednoznačně řekl, že se jedná o paskvil, který ničemu v České republice nepomůže, možná několika developerům. Ale nesnažme se prosím tvrdit, že to není vládní návrh zákona.
Do rozpravy je přihlášena paní poslankyně Dana Balcarová, připraví se pan poslanec Adamec. Připomínám, že na základě usnesení rozhodnutí Poslanecké sněmovny je doba pro vystoupení poslance stanovena na 30 minut a vystoupení mohou být maximálně dvě.
Polsko, které je čtyřikrát větší než my, jich má 300 a také samozřejmě to stavební řízení je tam promptní. Jim jde o to, aby stát dodržoval lhůty, a proto tam jsou navrženy ty změny, které jsou. Co se týká pana poslance Výborného, znova opakuji: Legislativní rada vlády dala souhlasné stanovisko a doporučila přijetí stavebního zákona. Ještě možná jenom k mobilheimům jednu poznámku. Takže to absolutně nedávejte prosím do souvislosti s novým stavebním zákonem. Co se týká obytné místnosti: ano, tady samozřejmě jsme měli vrásky na čele. Česká státní norma uvádí přímé denní osvětlení. Tady jenom prosím, to je samostatný předpis. Co se týká pana poslance Votavy, jenom takový malý dovětek. Není pravda, že by vláda neodsouhlasila. Vláda odsouhlasila jak věcný záměr, který je v podstatě postaven na stejném modelu, jako máme dnes ve Sněmovně. My tam samozřejmě reagujeme i na zákon o ochraně přírody a krajiny, nikomu neubíráme jejich práva. Co se týká asanace území, tam nerozhoduje stavební úřad, ale rozhoduje orgán územního plánování, který je v přenesené působnosti. To znamená, tam je ta situace zachována jako dnes. A co se týká současného stavebního zákona, ten nikdy nebyl Ústavním soudem shozen. Co se týká modrozelené infrastruktury, na který jste upozorňovala, tak tam naopak prošel pozměňovací návrh z dílny pana poslance Luzara, Dolínka a mé, abychom právě prvky modrozelené infrastruktury zachovali. Věřím, že to skutečně bude fungovat, a znovu opakuji: věřte mi, že občanovi je fakt jedno, jestli je to úředník státu, nebo obce. Souhlasím i s argumenty, že nám možná ani moc nerozumí v této debatě, ale pro ně je zcela zásadní, aby měl předvídatelnost, pokud si mladí lidé například berou hypotéku.
Já jsem se jenom přehlédl, teď jsem si to prověřil. Ovšem na závěrečné slovo naopak mají nárok zpravodajové, takže prostor tady zajisté je. Nemáte. Ivan Bartoš - výbor pro veřejnou správu? Nemáte. A Marek Benda, ústavně-právní výbor? Také není zájem. Takže mám tady teď požadavek, protože bychom jinak přistoupili k hlasování, ale poslanecký klub ODS mě informoval - 10 minut pauzy. Takže já ještě radši zagonguji, aby byl dostatečný prostor se dostavit. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlas 101 poslance. A já končím projednávání tohoto tisku.
Zákon jste prohlasovali, my jsme to avizovali, že jsme si vědomi toho, že na to sílu máte a prohlasovat to chcete. Každopádně zde říkám, že ten zákon je špatný a po volbách musí být změněn. A tato vláda - a je to především hnutí ANO - se v současné době postavilo proti našim starostům, proti samosprávám, proti tomu, aby fungovaly naše obce. Hnutí ANO se vymezilo vůči starostům a poškodilo samosprávy, to je jasný vzkaz. Naberete nové úředníky, systém zdražíte. To bude důsledek vašeho zákona. Každý, kdo byl v komunální politice, ví, že ten zákon je špatný, a vy jste to způsobili! Hnutí ANO stojí proti starostům v našich obcích, stojí proti samosprávám.
Děkuji.
Děkuji, pane předsedo. V programu pořadu této schůze máte bod pod číslem 541, je to žádost o vydání souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Lubomíra Volného.
Prosím, pokračujte.
Ano, dobře, rozumím.
Děkuji za slovo. A ještě zdůrazním, že to je zvládnutelné, jde pouze o zhruba 240 dětí do tohoto věku, které se navíc vracejí z veliké části do původních rodin, čili obrovský kus práce může udělat prevence. A poslední důležitá věc: řada krajů právě díky prevenci a práci s rodinami včas velice snížila právě počet dětí, které v tom nejnižším věku jsou odebírány z rodin, nicméně ještě některé kraje od této praxe neupustily a patříme mezi poslední země Evropy. Pojďme to změnit.
Nejdříve první hlasování - zařadit do programu schůze úplně nový bod, je to návrh na volbu členů orgánu nezávislé kontroly zpravodajských služeb. Rychle vysvětlím. Jen opakuji, zítra ve středu 14. července na 18 hodin.
Děkuji za slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedo.
Přečtu omluvu, takže budeme pokračovat.
Rekonstrukce státu upozorňuje na korupční rizika ve vládním návrhu stavebního zákona a vyzývá politiky k řešení: Připravovaný stavební zákon má za cíl zjednodušit povolování staveb v Česku a zrychlit stavební řízení. Jde o jediný zásadní pokus současné vlády o větší reformu této části státní správy, která je široce vnímána jako neefektivní a trpící řadou vážných problémů, včetně systémové podjatosti. Nový stavební zákon může řadu problémů vyřešit, nicméně podle Rekonstrukce státu obsahuje aktuální návrh také některá významná rizika. Zejména jde o možnost ovlivňování odborných stanovisek zájmy nadřízených odborných pracovníků nebo účelové přidělování spisů. Garanti rekonstrukce státu proto vyzývají k úpravám návrhu zákona, které tato rizika odstraní. Stavební zákon je jeden z klíčových zákonů, který má vliv na praktické fungování obcí i na život občanů, kteří se rozhodnou stavět či jsou stavbami dotčeni. Sněmovna by o podobě stavebního zákona měla znovu jednat příští týden, přičemž klíčový komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru, který s podporou vlády nahradil vládní návrh, směřuje k centralizaci stavebního řízení do jednotné soustavy nových státních stavebních úřadů. Tento návrh by řešil problém systémové podjatosti, na který upozorňují i soudy, tedy to, že politici mají přímý vliv na úředníky stavebních úřadů a mohou tak zásadně ovlivňovat jejich rozhodování. Přijetí zákona ve znění navrženém vládou i komplexním pozměňovacím návrhem by tak vedle slibovaných benefitů dávalo prostor také pro klientelismus a korupci v rámci centralizovaných úřadů. Je třeba posílit důraz na odbornost a transparentnost rozhodování. Úředníci stavebního úřadu jsou při zpracovávání odborných stanovisek vázáni i pokyny nadřízených, kteří jsou z jiného oboru státní služby. Hrozí tak zákonem akceptované ovlivnění odborného stanoviska zájmy, které prosazuje nadřízený úředníků. Zákon také umožňuje libovolné přidělování spisů. Díky tomu by bylo možné ovlivnit rozhodnutí účelovým výběrem úředníka, opisuje konkrétní rizika Josef Karlický, vedoucí Rekonstrukce státu. Podle garantů Rekonstrukce státu je nutné rizika řešit. Za potřebné považujeme zakotvení odborné odpovědnosti úředníků a transparentnosti jejich rozhodování. Účelovému přidělování spisů úředníkům by pak šlo čelit zavedením veřejně přístupného rozvrhu práce stavebních úřadů, říká k tomu CEO Frank Bold a garant Rekonstrukce státu Pavel Franc. Rekonstrukce státu proto upozorňuje zástupce vládních i opozičních stran na uvedená rizika a vyzývá je k jejich řešení." Takže toto je, prosím, stanovisko Rekonstrukce státu, která upozorňuje na korupční rizika tohoto zákona, a kolega Kolovratník z něj odvozuje, jak Takže takhle to tady máme bohužel se vším, že se vytahuje jenom to, co se někomu hodí, a bohužel se neuvede to stanovisko celé. A v tomto případě se obávám, že kolega Kolovratník skutečně překroutil realitu.
Znovu apeluji na to, nenechme se strašit tím, že by někde na malém stavebním úřadu se objevila cedule "pro nemoc zavřeno".
Děkuji.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane senátore, vážená paní ministryně, dovolte, abych i já přednesla stanovisko našeho poslaneckého klubu Starostů a nezávislých. V úvodu bych chtěla zmínit jedno. Pan senátor Vícha také zde zmínil celou řadu důvodů, proč takto senátoři učinili. Zásadně nesouhlasíme se vznikem centrálního supermegastavebního úřadu, protože se jedná o centralizaci a je to krok zpátky. Samozřejmě nesouhlasíme s tím, že bude zrušeno cirka 400 stavebních úřadů, což bude znamenat, že se vzdálí služba od občanů. Zároveň ani netušíme, o které stavební úřady se bude jednat.